Provozní podporu zeleným bonusem na biometan bude výrobcům biometanu vyplácet OTE. Operátor trhu.
Ne že bychom byli špindírové, ale asi to umíme velmi dobře, efektivně. Tak nám to potom vyšplhalo tu cenu vody někde až přes sto korun, takže o co méně, o to dráže. Tím jsem vyčerpal, co jsem vám chtěl říct. A souhlasím, ten zákon pochopitelně jako ANO podpoříme. Je velmi rozumný. A myslím si, že to bude nová příležitost na hospodářském výboru otevřít další a další témata. Děkuji za pozornost a snad jsem vás nikoho moc neunavil.
Děkuji, pane poslanče. Takže dáme přednost teď a potom tedy s přednostním právem.
Mně to nevadí, já si nestěžuji prosím vás. Já si nestěžuji. Já ji chápu. A chtěl bych taky poděkovat za tu podporu. To říkám tady zcela otevřeně. Víte, co já jsem ještě v životě tady neviděl v této Sněmovně? Aby si poslanci obstruovali vlastní návrh. A teď to nemyslím ve zlém jako to slovo obstrukce. Dělal jsem to taky, přiznám se. Máme tohle všechno za sebou. Ale budiž. A my jenom tiše skřípeme zuby, že? A vy to znáte také. To si řekněme, tak to prostě je. Ale tohle je jiný případ. Tohle je fakt jiný případ. A nemyslím to jako to, že si tím ušetříte čas. Říkám, dělejte si, co chcete, ve vládních návrzích. Ale nedělejme ze sebe hlupáky, když si budeme tady obstruovat vlastní poslanecký návrh, který je skutečně potřebný pro ten segment. A pokud to neuděláme, tak fakt dostaneme ten segment do řádných problémů. Říkám to s plným vědomím odpovědnosti toho, že chápu, že parlament může cokoli. Já vás spíš prosím, ať to neděláte. A znovu zopakuji, o čem ten návrh zákona je. Je o strašně jednoduché věci. A ještě řeknu možná takovou provokativní věc na závěr. Jestli se vám líbí, jak se tady trošku vztekám, tak já vám tu radost udělám. Radujte se, dostali jste mě, že mám tady zvýšený hlas a že se mi to nelíbí. Ale na druhou stranu, komu se líbí obstruovat vlastní návrhy z poslanců, tak já to řeknu jinak než pan předseda Babiš. Je tam taková krásná církevní stavba, loreta, krásný kostelík. A komu se to líbí, tak je tam také ještě speciální zařízení, a to městečko se jmenuje Kosmonosy.
Vaše vystoupení vyvolalo faktické poznámky.
To přece nejsou obstrukce. Já jsem se historicky koukla zpět, projížděla jsem jednotlivá vystoupení. My to neděláme. My žádnou směrnici nepředčítáme. A je to 135 stran. Není to málo. A myslím si, že to není ta správná diskuse, která by tady měla být. A čekala jsem... Tak já vás zdravím od televize nebo u televize. Všechno je mi jasné. A myslím si, že každý jsme kvalitativně připraveni na to, aby ta diskuse tady proběhla.
S další faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Králíček.
Já jsem se schválně díval zpátky na to, jakým způsobem jsme projednávali a jak dlouho některé návrhy. A vezmu tady například tu evidenci tržeb, která je tady navržena. My jsme to tady projednávali rok. Ale vy tím, že ten úzus konce jednacího dne nedodržujete, tak prostě jedeme nonstop. A obstrukce patří k nějaké formě nátlaku menšiny vůči většině, aby to skončilo nějakou dohodou, třeba o pořadí těch bodů, jak jdou za sebou. Vy tam prostě dáte pět kontroverzních bodů. To je druhá věc. A jak říkám, příklad EET je úplně typický. Ale jak říkám, připomínám, ukážu vám tady přesná data, trvalo to rok, to projednání. Prostě to k tomu patří. Takže potom další pátek už jsme před to EET zařadili nějaké jiné věci, které jsme chtěli projednat. A to je právě ta dohoda mezi opozicí a koalicí. Ono by se za normálních okolností nenocovalo, kdyby to dneska skončilo v sedm, maximálně v devět, pokračuje se, něco se stihne, určitě ten první bod, určitě, ale třeba ten druhý bod je velmi kontroverzní. Mimochodem jedno aktuální číslo, za loňský rok poklesl počet exekucí o 20 000, ale to už se opakovat nebude. A jaká je reakce vlády? Jenom tohle, z šesti bodů, které by měly reagovat na aktuální situaci, která je ve společnosti. Připomenu, abyste měli jinou paralelu. A vně této budovy řešíme tu energetickou soběstačnost, to, že lidé fakt přestávají mít peníze na zaplacení složenek. A my jako opozice na to upozorňujeme. Ale z těch šesti bodů se energie trošičku dotýká - ten, kdo tomu trochu rozumí, tak jenom trošičku, není to odpověď na ty otázky - jenom jeden. Tam jsou ty odpovědi.
Pana poslance poprosím, aby se vyjadřoval maximálně k meritu věci. Hovoříme stále k programu schůze.
Záruky původu na množství biometanu, které bylo podpořeno formou provozní podpory na biometan, budou příslušet státu. Stát tyto záruky původu na biometan bude moci prostřednictvím systému záruk původce na OTE převést na dodavatelé paliv energie v dopravě po uhrazení příslušné ceny záruk původu. Pokud výrobce biometanu nezvolí k podpoře provozní podporu na biometan, pak tento výrobce biometanu bude mít nárok na vydání záruky původu na biometan, kterou může následně uplatnit na trhu v České republice nebo některém zahraničním trhu. Celkově se očekává, že ročně by takto mělo být podpořena výroba přibližně 100 až 200 milionů kubíků biometanu určeného pro použití v dopravě. A za druhé to máme - podpora spotřeby biometanu. Bude nastavena povinnost k zajištění příslušné části energie z OZE v odvětví dopravy pro dodavatele zemního plynu. A dodavatelé zemního plynu do dopravy požádají OTE o převod dotčených záruk původu na biometan a uhradí za tento převod příslušnou cenu dopředu stanovenou prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. Po uhrazení ceny za převod záruky původu na biometan dodavatelem zemního plynu převede OTE záruky původu na biometan na jeho účet a přiřadí je dle alokačního klíče na základě spotřeby na jednotlivá odběrová místa plnicí stanice CNG a LNG. Množství, počet vydaných záruk původu na biometan bude úměrné povinnosti stanovené dodavatelům zemního plynu k zajištění příslušné části energie z OZE v odvětví dopravy a bude odpovídat množství vyplacené provozní podpory na biometan. A za třetí tady máme zajištění financování podpory na biometan. Takže částka určená každoročně pro výplatu provozní podpory na biometan, zelený bonus na biometan, jak jsem říkala, bude financovaná platbou od dodavatelů paliv do dopravy dle podílu fosilní složky na celkovém energetickém obsahu paliv uvedených jimi na trh v daném kalendářním roce. Uskuteční se tak formou poplatku, jehož výše bude určovat Energetický regulační úřad. Lze očekávat, že do této doby náklady na výběr a přerozdělení fosilní složky budou převyšovat celkové prostředky, které bude nutné získat na výplatu provozní podpory, a proto bude tato potřeba financována z dalších finančních zdrojů, především z dražeb emisních povolenek a dotací z prostředků státního rozpočtu. Tato certifikace se bude skládat z níže uvedených dvou částí. A ze systému budou čerpat informace a dokumenty Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel a Státní energetická inspekce. Systém bude evidovat jak statické informace u subjektů, kterými jsou informace o zařízení a informace k aplikovanému režimu podpory, tak dynamické informace o transakci, kterými jsou kritéria udržitelnosti a úspory emisí a informace k hmotnosti bilance. Dále evidence všech vydaných, prodaných, převedených záruk původu na biometan a dále evidenci kritérií udržitelnosti umožňující vydávat, vkládat a evidovat údaje o plnění kritérií udržitelnosti a o emisích skleníkových plynů vzniklých během uplynulého životního cyklu biopaliv a biometanu. Mám samozřejmě projev připravený ještě dál.
Nyní vystoupí pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče.
Takže bioplynová stanice nikdy nebyla pouze zdrojem elektřiny a tepla. Je to zařízení, které ekonomicky efektivně řeší nakládání s vedlejšími produkty a odpady zemědělců, kteří si ji postavili, nebo těch, kteří sem mohou odpadní biomasu svážet.
Běžně funguje zastrašování. Chodíte na policii, kde vysvětlujete, co jste tím mysleli, jak jste to mysleli. Vládní koalice nemá chuť se o občany starat, jak to vidíme z toho, že vlastně nic neřeší - ani pohonné hmoty, ani energie, ani potraviny. Ale vybírá od lidí peníze na daních samozřejmě a stále víc v návaznosti na rostoucí ceny energií, a tedy i rostoucí výběr DPH z nich. Vládě vůbec nevadí stále větší výdaje jak jednotlivců, tak rodin. Nástrojů si na to vládní koalice vytvořila dost a důvod se přece vždycky najde. Největší problém, který má vláda a případně návazně i Poslanecká sněmovna řešit, je hlavně energetická krize. To je prostě neuvěřitelné. Podívejme se například na Francii. A Maďarsko je zcela srovnatelný stát jak rozlohou, geografickým umístěním i počtem obyvatelstva. Jen mají vládu, která se reálně těm problémům věnuje. A já na to tady upozorňuji, kudy chodím. A ta vláda nic nedělá. Co se týče předražených energií, ty nejsou zdaleka zapřičiněny pouze válkou na Ukrajině, na což se vláda neustále vymlouvá. První se vymlouvala na Babiše, potom se vymlouvala na Putina. To prostě je problém. A co je ale ještě větší problém než Green Deal, je to kšeftování s emisními povolenkami. Potom u nás máte třeba cukrovar na Moravě, jeden z posledních, který ještě Evropská unie nezničila a nezlikvidovala a nepostavila ho ve Francii třeba, tak jak se u mnoha cukrovarů na Moravě stalo, a vlastně tím vyvezla pracovní sílu, kvóty na cukr, obchod s cukrem vyvezla z České republiky, z Moravy vyvezla do Francie úplně jednoduše. Stálo to pár miliard eur, ale to si Evropská unie natiskla, takže ji to vlastně nestálo vůbec nic. Ale my tady budeme mít dobrý pocit a budeme bojovat s CO2, místo toho, abychom bojovali za dobrý život pro české občany, pro lidi, tak se budeme zabývat takovými nesmysly. A SPD říká, že naší povinností - ani ne aby to vláda udělala - ale povinností České republiky je vystoupit ze systému kšeftování s emisními povolenkami. Je to prostě nesmysl. S životním prostředím to nemá nic společného. A já jsem proti. A vláda by to měla nějak zohlednit a měla by se tím začít zabývat.
Výroba elektřiny a tepla z biomasy dostává podporu. Udržitelnost se přitom dokládá čestným prohlášením. Evropská komise měla už před rokem vydat delegované akty stanovující kritéria pro udržitelnost biomasy, na jejichž základě by proběhla standardní oficiální verifikace, která by nahradila systém čestných prohlášení. Proto novela prodlužuje stávající systém do konce letošního roku. Tato povinnost se týká provozovatelů zdrojů na biomasu s primárním příkonem vyšším než 20 MW a provozovatelů zdrojů na bioplyn s primárním příkonem vyšším než 2 MW. Dále se nové požadavky týkají všech výrobců a obchodníků s palivem, kteří dodávají těmto zdrojům palivo. Sama Komise doporučila členským státům vyžadování kritérií udržitelnosti odložit. Abychom neohrozili tyto podniky, navrhujeme posunout tuto povinnost o šest měsíců do konce letošního roku. Děkuji za pozornost a prosím o podporu.
Takže prosím, pane poslanče, máte přednost před vaší kolegyní ze stejného politického klubu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu mluvit dlouze, ale k tématu, budu se dotýkat energetiky. Návrh počítá s tím, že splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy by bylo možné dokládat až do konce letošního roku nejen příslušným dokladem podle evropského předpisu, ale také čestným prohlášením. Plnění kritérií by měli dokladovat také výrobci, dovozci a dodavatelé paliva z biomasy. Poslanecký návrh proto prodlužuje do konce letošního roku období, kdy je v České republice možné splnění kritérií udržitelnosti doložit čestným prohlášením namísto plnohodnotné verifikace, pro kterou stále nejsou vytvořeny legislativní předpoklady na úrovni Evropské unie. Všechny nezbytné akty provádějící Evropské komise v současné době nejsou vydány a není vůbec jisté, kdy vydány budou. Za hnutí ANO podotýkám, že toto nebudeme vetovat. Vláda zaujala k tomuto návrhu souhlasné stanovisko. Nízkopříjmové domácnosti budou od září 2021 do dubna 2022 využívat zvýhodněné ceny elektřiny. Síťové poplatky pro všechny spotřebitele elektřiny byly od října loňského roku sníženy na polovinu. Ministr životního prostředí oznámil, že celkové náklady na opatření dosáhly přibližně 100 milionů eur. Podle estonského ministra veřejné správy to znamená, že z toho bude mít prospěch zhruba 380 000 domácností v celém Estonsku. Odhady na tuto dotaci jsou přibližně 79 milionů euro, které mají být pokryty z výnosu emisních povolenek. Opatření se zaměřují na dopravu, zemědělské podnikatele a domácnosti. Patří mezi ně dočasné zvýšení maximálního výpočtu výdajů na dojíždění ze 7 000 eur na 8 400 eur. Mírně se zvýšil také kilometrový poplatek na dojíždění při použití vlastního vozu. Obdobný balíček ve výši 75 milionů eur byl vydán také pro sektor logistiky. To je asi zajímavé. V krátkém časovém horizontu Finsko zvýší domácí nabídku lesní štěpky a současně bude financovat těžbu rašeliny. Tak tyhle možnosti my úplně nemáme, ale dobrá. Francie. Takže oni vlastně vstoupili do té kombinace, kterou jsem vám tady ukazoval. Diskutuje se také o palivovém poukazu a snížení sazby daně z elektřiny. Dále v prosinci 2021 zahájila francouzská vláda diskuse o změnách vzorce používaného pro výpočet tarifu hlavního dodavatele elektřiny, čímž se ve vzorci omezilo propojení trhu. Nové opatření navazuje na slib premiéra, že omezí regulované tarify na 4 % za rok. To je ta změna. To je tedy jako opravdu hodně. Německo. Dne 23. září 2021 agentura Reuters uvedla, že mluvčí ministerstva hospodářství nevidí potřebu vládních intervencí proti cenám plynu. Vstoupilo v platnost 1. ledna 2022 a bude financováno z federálního rozpočtu a z výnosu z emisních povolenek. Stát také nabídl domácnostem s nízkými příjmy balíček jednorázových grantů ve výši 130 milionových (?) eur, které budou vypláceny v průběhu léta, kdy domácnosti obdrží vyúčtování od dodavatelů energií.
Vláda odmítá zavést omezení nebo přímo zákaz například vývozu pšenice, jedné z mála komodit, v níž ještě je Česká republika soběstačná. Bohužel v tomto roce už jen na papíře, protože samozřejmě cena pšenice jde exponenciálně nahoru a už je vyprodaná. To znamená, kdo dřív koupí, tak koupí za lepší cenu. Nedává vůbec žádný smysl, proč tato vláda neřeší další rostoucí chudobu širokých vrstev českého obyvatelstva. To prostě vůbec nepomůže. Je to jenom gesto, aby to vypadalo, že vláda něco dělá. Představte si, jak to funguje, na světových trzích se mění cena barelu ropy každý den.
Já se omlouvám, já poprosím o uklidnění v sále, je tu značný hluk. Poprosím, přeneste diskuse do předsálí. Prosím, pokračujte.
Tu korunu nikdo z vás nepocítí. Když se vás zeptám, jestli jste včera tankovali za 42, 43 nebo 44, tak to nikdo z vás nebude vědět, nikdo si to nebude pamatovat. Ale kdybyste tankovali za 33, tak si to najednou budete pamatovat všichni. Je zřejmé, že současný rozpočet s tím nepočítal. Bylo by tedy namístě přinést státní rozpočet znovu do Sněmovny, aby se vůbec zjistilo, z jakých kapitol se tyto obří dávky financují a jak tomu bude v budoucnu a také aby vláda rovnou vysvětlila, jak v takovém případě neomezeně otevřené pokladny pro nově příchozí hodlá zajistit to, k čemu je podle českých zákonů povinna pro české občany. Jak to budeme dělat, tady ty věci? Takže já bych samozřejmě si neutahoval opasky, ale hledal bych řešení. A kdybychom si náhodou chtěli postěžovat například na sociálních sítích, už je tu důrazné varování generálního prokurátora podporovaného ministrem vnitra Vítem Rakušanem, aby si radši moc lidé nestěžovali a souvislosti nehledali, jinak z nich vládní garnitura udělá kverulanty a dezinformátory. A ne abyste se snažili připomínat, že třeba Maďarsko má ten plyn levnější, to byste se mohli dostat do nejnovějšího programu Braňme Ukrajinu, braňme Česko, vyhlášeného Úřadem vlády. Mohlo by se vám stát, že vás pozorný spoluobčan napráská jako za komunismu. Ale premiér tvrdí, že žádnou cenzuru tady nemáme. Tak já vám za chvilku řeknu, že máme. Tak to tedy nevím, co je to mazání příspěvků na různých serverech, když tam něco napíšete a ten server je vymaže, aby náhodou z toho neměli průšvih nebo aby se náhodou do médií nedostalo něco, co tam samozřejmě být nemá. A pokud tam projevíte názor, který není většinový, jak to vláda dělá všechno správně, můžete se dočkat předvolání na policii k podání vysvětlení. To je evidentní prostě a myslím, že je to jasná cenzura. A jestli se nemýlím, a já se v této věci nemýlím, tak cenzura je zakázaná Ústavou České republiky. Prostě cenzurovat...
V listopadu 2012 vláda České republiky schválila aktualizaci Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů. Mezi ně patří: vypracovat reálnou koncepci uplatňování biopaliv v České republice jako alternativních motorových paliv z obnovitelných zdrojů v dopravě až do roku 2020; přehodnotit další možnosti využití biopaliv pro pohon, a to zejména širší využití jak čistých biopaliv, tak i vysokoprocentních biopalivových směsí především v oblasti zemědělství, stavebnictví, těžařství či u dopravních podniků; vytvořit ze strany státu podmínky pro uplatňování biopaliv srovnatelné s podmínkami pro stlačený zemní plyn pro dopravní účely; Tento kompromisní návrh však nebyl celkově přijat. V textu programu se také vyslovuje nezbytnost zcela osvobodit od spotřební daně moderní biopaliva, biopaliva druhé a třetí generace - ale ta neexistují, nejsou, každý o nich mluví, nikdo je nikdy neviděl. - V závěru textu programu se uvádí: tyto navržené, respektive schválené a notifikované podpory budou každoročně přezkoumány, zda nevykazují překompenzaci. V únoru 2015 vláda České republiky předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon o spotřební dani a další zákony s cílem implementovat vládou schválený víceletý program. zrušuje daňové zvýhodnění etylesterů mastných kyselin;